Případné navýšení výkupní ceny zemědělské půdy bude kompenzováno zrychlením majetkové přípravy dopravních liniových staveb, ušetřením časových, administrativních a finančních nákladů spojených s úředním vyvlastňováním. Samozřejmě je pouze na rozhodnutí vlastníka, zda takovouto nabídku přijme. V případě, že ne, můžeme jít do vyvlastňovacího procesu úplně stejně, jako to děláme nyní. V žádném případě se nejedná o jakékoli korupční jednání. Výše bonusu bude klesat v čase. Při pozdější akceptaci bude cena klesat. Výjimky z tohoto postupu může v důvodných případech stanovit ministr dopravy, zejména z důvodu zjevné nespravedlnosti. Nevyčerpaná část bonusu se tak může v mimořádných případech korigovat nespravedlivý dopad standardně nabízené výkupní ceny. Z toho je pouhých 21 případů rozhodnuto. A ještě jedno statistické číslo. Z tohoto ohledu po těchto možná neradostných číslech bych chtěl požádat, aby Poslanecká sněmovna přijala rychle předložený návrh a umožnila zefektivnit a zrychlit majetkoprávní přípravu důležitých liniových dopravních staveb.
Také je důležité zmínit, že dnes diskutovaný bod řeší výši ceny za pozemek nebo stavbu při dobrovolném výkupu pozemku nebo stavby určené pro výstavbu infrastruktury a neřeší náhrady v případě nuceného vyvlastnění. Vycházíme z praxe, kdy se cena zemědělských pozemků pohybuje mezi 8 až 35 korunami za metr, a po navýšení se k dnešku bavíme o ceně 16, výjimečně 70 korun za metr, kterou mohou investoři majitelům pozemků nabídnout. Přitom v tom období před 1. únorem se ta cena pohybovala v průměru kolem 100 korun.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Byli jsme na sedmém místě v Evropě, pokud jde o nízkou nezaměstnanost, a dnes se samozřejmě dostáváme do situace, kdy dosahujeme naopak v historii České republiky rekordních čísel. A pan premiér zde nenabídl žádná řešení, jenom nám vysvětlil, že je spousta kostlivců, se kterými si musíme nějak poradit, stejně jako se obávám, že nám naznačil, že tato vláda nedokáže dobře připravit operační programy tak, abychom včas začali čerpat evropské prostředky. Tak to mě, pane premiére, opravdu zneklidnilo. Ale já jsem chtěl říct k vašemu vystoupení dvě krátké konkrétní poznámky. Za prvé, člověk by si - pokud jste poslouchali pana premiéra tak jako já - mohl klást otázku, jak souvisí zákon o státní službě s řešením nezaměstnanosti. Ta odpověď je jasná, když se podíváme na některá čísla. Že vytváříte pracovní místa, která nepomohou snížit celkovou nezaměstnanost a nezlepší výkon státní správy. Je obecně známo, že proti nezaměstnanosti se bojuje tím, že se snižuje cena práce a motivují se zaměstnavatelé k tomu, aby pracovní místa vytvářeli. Ale co děláte vy?
Děkuji panu předsedovi Fialovi. Takže pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Já bych si pouze dovolil polemizovat s tím, co tady říkal pan předseda Fiala, pokud jde o vytváření nových pracovních míst. Skutečně zákon o státní službě není tím nástrojem, jak vytvořit nová pracovní místa, ani pro lidi spřízněné s novou vládou. Já si to skutečně nemyslím. Řada těch lidí, kteří odcházejí, má problémy. Mají problémy s minulými veřejnými zakázkami, mají problémy s činností, kterou už třeba vyšetřuje policie, nebo třeba mají problémy s kauzami, jako bylo třeba Promopro, kdy teď Úřad vlády dostal pokutu přes půl miliardy korun za kauzu Promopro, která se odehrála před pěti lety. Já doufám, že ani pan předseda Fiala nechce, abychom lidi, kteří za tyto věci odpovídali, nadále drželi ve státních službách a dále je pro stát zaměstnávali. To si myslím, že je věc, kterou nová vláda musí změnit, a lidé, kteří nesou odpovědnost za chyby v čerpání prostředků z Evropské unie, chyby v dotační politice, tak ve státní správě dál pokračovat nemohou. A poslední poznámka, která se týká minimální mzdy. A ten rozdíl se musí zvýšit, aby tady byla motivace pracovat, a nezvýšíme to jinak než tím, že budeme postupně zvyšovat minimální mzdu, a tím se postupně zvýší motivace pracovat. Já neříkám ze dne na den, samozřejmě, že to musí být velmi rozvážné, postupné, nesmí to ohrozit malé a střední firmy, ale podle mého názoru tím, že se sedm let minimální mzda nezvyšovala, tak se vytvořil určitý prostor, který teď můžeme vyplnit tím, že se minimální mzda postupně bude zvyšovat. Ale opět, i zvýšení minimální mzdy by měla projednat tripartita. Sedí tam zástupci zaměstnavatelů, sedí tam zástupci odborů a měli by mít plné právo se k tomu vyjádřit.
Pan vicepremiér se hlásí s přednostním právem, nebo k faktické poznámce? Pane vicepremiére, k faktické poznámce, nebo s přednostním právem? S přednostním právem, dobře.
Bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro jediného kandidáta Ladislava Velebného hlasovalo 150 poslanců a poslankyň. Pan kolega poslanec Ladislav Velebný byl zvolen předsedou dozorčí rady. I v tomto případě bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro Miroslava Augustina hlasovalo 80 poslanců a poslankyň. Vladimír Cisár získal 100 hlasů. Jakub Heikenwälder 77 hlasů. Kristian Chalupa 26 hlasů. Do druhého kola v souladu s volebním řádem postupují Miroslav Augustin, Jakub Heikenwälder a Kristián Chalupa. Pro Jaroslavu Janderovou bylo odevzdáno 28 hlasů, pro Jana Schneidera 83 hlasy a pro Eduarda Stehlíka 108 hlasů. Ve třetí volbě tohoto kandidáta byl zvolen Eduard Stehlík a ten jako jediný je tedy postoupen Senátu Parlamentu České republiky. Dalším volebním bodem dnes byl I zde bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Připomenu, že po uskutečněné revokaci usnesení volební komise bylo domluveno, že volba je dvoukolová, to znamená, že do druhého kola volby pro velkou radu, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, postupují Jana Kasalová a Václav Mencl. Poděkování kolegům, kteří aktivovali tuto revokaci. Odevzdáno 173, jeden lístek byl neodevzdán. Pro navrženého kandidáta Josefa Kubíčka hlasovalo 130 poslanců a poslankyň. Pan Josef Kubíček tedy byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu a své funkce se ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Tolik k dnešním volebním bodům.
Pane předsedo, paní a pánové, sice jsem sliboval, že už mě dnes z tohoto místa neuslyšíte, leč situace se nejen v boji mění každým okamžikem. Navrhuji tedy tento postup.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod mi dovolte poděkovat za celý proces, kdy Poslanecká sněmovna na návrh Ministerstva dopravy svolala mimořádnou schůzi k tomuto bodu, který považuji za velmi důležitý. Za své krátké působení v úřadu jsem se účastnil interpelací poslanců a poslankyň Parlamentu České republiky a většina interpelací se vedla v závislosti na pokračující nebo možné pokračující výstavbě dopravní infrastruktury. Bohužel ve všech odpovědích jsem musel konstatovat, že máme v dnešní době tři základní problémy, jak vůbec dopravní infrastrukturu v České republice stavět. Ministerstvo dopravy je si vědomo stavu, který dnes je, jsme si vědomi stavu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a hledáme všechny možné cesty, jak tento negativní proces zvrátit, řádným způsobem čerpat finanční prostředky evropských daňových poplatníků v rámci operačních programů doprava a rozumně investovat finanční prostředky poskytované státním rozpočtem. K vlastní novele předloženého zákona. Bavíme se v řádu o jednotkách korun za metr čtvereční. Před účinností zákona se tyto pozemky prodávaly v řádu několika stokorun za metr čtvereční. Zabránil kupčení s pozemky, což je určitě pozitivní role tohoto zákona, a pozemky se dnes vykupují ve stavu, jak jsou vedeny na katastru. Jen pro vaše dokreslení, dříve to bylo tak, že se koupila zemědělská půda a v okamžiku územního plánu se z ní stala stavební parcela a nastal proces kupčení. Toto zákon 416 vyřešil.
Dovolte, abych citovala: "Stejně jako v předchozím období a ze stejných důvodů byly i v roce 2012 v oblasti kontrašpionáže prioritou BIS zpravodajské aktivity Ruské federace a Čínské lidové republiky. Jak v případě Ruska, tak Číny měly ve zpravodajském kontextu přednost činnosti zacílené na budování a posilování vlivových kapacit v České republice, zejména v oblasti hospodářské a politické a ekonomické zpravodajství. V roce 2012 vnímala BIS vleklý problém disproporce personálních a materiálních kapacit, a to zejména v souvislosti s aktivitami ruské státní moci. Z pohledu bezpečnostních zájmů České republiky lze označit počty ruských zpravodajských důstojníků v řadách ruské diplomatické mise či ruských cestujících zpravodajských důstojníků, tzv. turistů, v České republice za velmi vysoké. Ruské zpravodajské služby jsou navíc schopny jakékoliv personální potíže v České republice flexibilně řešit v rámci volného pohybu v schengenském prostoru. Specifickou oblastí, v níž se trvale projevují zájmy cizí moci, jsou snahy o kontrolu krajanských komunit." Dál to nebudu číst, prosím, najděte si tu zprávu sami. Já tím jenom chci přidat něco, co bychom měli zvažovat při tom, když přemýšlíme nad událostmi v Ukrajině v souvislosti s tím, čím procházela Česká republika, jak zde již bylo připomenuto, a čím by, nedej bože, mohla procházet, pokud bychom nebyli dost opatrní i v budoucnosti.
Děkuji paní poslankyni Němcové. Mám tu dále dvě faktické poznámky.
Zpráva Rady prezidenta Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv je k nalezení na webu ruského prezidenta, této rady. Je to ruská zpráva Rady prezidenta Ruské federace Putina. Toto si myslím, že je jasné svědectví o tom, kde leží ta někdo by mohl říct nepřímá, někdo přímá odpovědnost za to, co se na Ukrajině stalo.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Je jiná, než byla před lety. Dneska má moderní techniku, moderní výzbroj, špičkový výcvik.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Gabal.
Děkuji za slovo. Je to právě o těch informacích, o dezinformacích a o interpretacích. Putin stahuje z ukrajinské hranice vojáky, kteří tam podle Putina nejsou. Velmi zajímavá informace. Každopádně je to daleko lepší, protože už jsem se začínal obávat, že Vladimir Putin bude po Ukrajině požadovat, aby si odtáhla své hranice od ruských jednotek.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. S řádnou přihláškou pan poslanec Gabal.
Považuji za podstatné, že tehdejší hodnocení situace a můj návrh na zvýšení naší participace na kolektivní obraně nebyly vzaty příliš vážně. Sněmovna návrh zamítla a komentáře kolegů z exekutivy zdůraznily, že máme jiné priority. Jaká je ovšem situace na Ukrajině dnes, šest týdnů po první diskusi? Jsme nepochybně svědky masivní eskalace a expanze vojenského konfliktu na různých místech východní Ukrajiny v blízkosti ruských hranic. Konflikt již táhl přímou a rostoucí bojovou aktivitu ukrajinské armády. Nejsme tedy svědky eskalujícího konfliktu uvnitř ukrajinské společnosti, jak se nás snaží přesvědčit propaganda, ale profesionálně vedené paravojenské operace s cílem destabilizovat velkou část Ukrajiny, zpochybnit její celistvost, soudržnost a zejména schopnost uspořádat demokratické férové volby za účasti dostatečného počtu mezinárodních pozorovatelů. Kdo by jel za pár týdnů pozorovat volby do země, kde probíhá profesionálně eskalovaný ozbrojený konflikt a násilný chaos a kde dojde k ozbrojenému zadržení mezinárodní skupiny vojenských pozorovatelů pod záštitou OBSE? Cílem pozorovatelské mise byl pravý opak, tedy confidence building a tlumení rizika konfliktu na podkladě vídeňské dohody.
Použil jednu krásnou tabulku. A tady se skutečně bavíme o drobných pozemcích v soukromých vlastnictvích. Co se týká jakékoli spekulace, že vlastníci pozemků budou čekat automaticky 16násobek. My jim předložíme nabídku limitovanou násobkem a v čase, a pokud oni ji nepřijmou, pořád máme institut vyvlastnění a vůbec se nebojíme takovýto institut používat.
Jsem poslanec za TOP 09 a jsem na to velice hrdý.
Tím tedy obecnou rozpravu končím.
Já teď v závěrečném slovu... Vlastně to nebude slovo zpravodaje, ale poslance Martina Kolovratníka. Dobře. Nevadí, opravuji se a končím tu větu. Děkuji.
Děkuji. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Je zde návrh na přikázání výboru hospodářskému. Žádný jiný návrh jsem nezaznamenal. Pouze jsem zaznamenal prosby, aby to byl pouze hospodářský výbor. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 20 dní.
Je tam řeč o mzdě. Byť možná chvilku pohodlné, ale to, promiňte, to je velmi, velmi přitažené za vlasy. Ano, hlásím se znovu, jakmile bude v pořadí faktická poznámka.
Nyní faktické poznámky pan poslanec Beznoska a pan poslanec Petr Fiala.
Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jenom krátce zareaguji na projev pana premiéra. Souhlasím, nezaměstnanost, více než 600 tis. nezaměstnaných, je obrovským problémem. Ale určitě ho nevyřešíme politickými prohlášeními a floskulemi, které tady zazněly. Bylo slibováno, že se rozjedou dotační tituly z programu Evropské unie, tak jsem se chtěl zeptat, jaké dotační tituly na jaké programy APZ budou zaměřeny a v jakých objemech. Pan premiér tady mával papírem. Doufám, že na tom papíře jsou i faktické konkrétní věci. Další dvě poznámečky. Poznámka k tomu, že rekvalifikací prošlo od ledna do března 14 tis. zaměstnanců, je strašně fajn, ale s tím tato vláda nemá nic společného. To jsou přece programy, které byly připraveny vládami minulými. Neslyšel jsem nic konkrétního, co by tato vláda v rámci APZ, tak často tady zmiňované, provedla. Sám jsem na to velmi zvědav. Jinak chci říci tolik, že Česká republika si dlouhodobě v rámci nezaměstnanosti drží jednu z nejlepších pozic v rámci EU. Mezi pátým a sedmým místem osciluje naše pořadí a to prosím za situace, kdy v roce 2008 začala ekonomická krize.
Nyní pan poslanec Petr Fiala také k faktické poznámce.
A to je úplně cesta do pekel. Tohle přece není řešení nezaměstnanosti a není to ani náprava těch věcí, o kterých vy mluvíte.
Nyní faktickou poznámku pan zpravodaj a potom přednostní právo pan vicepremiér Andrej Babiš a paní ministryně práce a sociálních věcí.
Aby to bylo něco, čeho se také můžeme držet a co by občan viděl, že je doopravdy vážným zájmem o to věc řešit. Ne pouze, ale rozhodující měrou přece jenom se na této rekordní nezaměstnanosti podílelo také dosavadní pravicové vládnutí. To je potřeba říci. To tady zatím nezaznělo. Možná od pana předsedy Sobotky při jeho vrozené slušnosti velmi decentně. Ale to je potřeba si také říci.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi a nyní dvě přednostní práva.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já moc často nevystupuji, ale když jsem poslouchal pana poslance Fialu, tak skutečně mi to nedalo, abych nevystoupil. Ano, vyměnil jsem šéfa Státní tiskárny cenin, protože rozdával zlaté cihličky na počkání za 4 mil. korun. Vyměnil jsem lidi, kteří mají na starosti ekologii. Konečně jsem pochopil, jak měla fungovat ekologická zakázka, kterou připravoval pan Kalousek. Víš, to se udělá taková ekologická havárie a potom to dostaneš. Vyměnili jsme i hazard, kde pan Kalousek byl hlavní zástupce hazardu. Některým firmám. To říkal někde v novinách. Takže hazard taky jsme vyměnili, ano. A předkládáme novelu zákona, udělali jsme opatření, aby se nedávalo povolení na deset let. Ano, museli jsme měnit lidi. Objevil jsem různé firmy jako PRISKO.
Kolegyně a kolegové, volební komise slíbila ve 13 hodin 55 minut seznámit Sněmovnu s výsledky všech těch volebních bodů, tak abychom ve 14 hodin mohli zahájit pevně naplánovanou mimořádnou schůzi. Takže po dohodě s panem předsedajícím teď oznamuji, že výsledky zatím nemáme, vyhlašovat je tedy nebudeme.
A my jsme přece v 21. století. Tak co na tom chcete zpochybňovat? To nemůžeme přece myslet vážně. To přece přinesly všechny světové agentury. Tak co si tady chceme nalhávat? Já jsem rád, že pan ministr zahraničí přinesl alespoň tak objektivní informaci, ke které jsme mohli dosáhnout. Záleží na Parlamentu České republiky, protože jsme stále ještě pořád v parlamentní demokracii. stupeň k tomu, že bychom snad pominuli nebo vynechali nebo chtěli zrušit ústavní článek, který říká, že všechny ústavní orgány se ustavují na základě svobodné soutěže politických stran. Odpovědnost politických stran, odpovědnost politiků je jak nejen k zákonům, k vládě, ale také k veřejnému prostoru. To si prosím uvědomme. Takže jestliže máme málo informací, chtějme je od těch, kteří nám je mají poskytovat.
Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych rád navázal a chtěl poděkovat slovům jak ministra zahraničních věcí, tak ministra obrany, protože snad poprvé jsem uslyšel informaci, která je vyvážená, protože to, co jsme slyšeli v televizi, bylo značně ujeté do strany. Já ano a můžu vám říct, že tam kotvily jak ruské křižníky, tak vedle i americké. Mnohokrát zaznělo, kde dostáváme od koho jaké informace. A kdo z vás umí číst rusky, já vám je dám - přímo Ukrajinců, jak oni tu situaci vidí. Takže nechtěl bych tady teď nějakým způsobem rozvířit situaci, protože situace je smutná. Umřelo mnoho lidí. Pokud se vrátím zpátky k té Oděse, tak tam nebyli jenom zastřelení chlapi. A to snad nebyli extremisté.
Ještě jedna faktická poznámka. S faktickou poznámkou - pardon, pane předsedo - s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Pardon, pane předsedo, moc se omlouvám - s faktickou poznámkou má přednost pan poslanec Benešík.
Takže tady jsme si asi v tomto nerozuměli.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Teď pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Děkuji panu předsedovi.
Dokud se tedy Rusko nevzdá Krymu a nevrátí ho Ukrajině, tak naše usnesení o porušení mezinárodního práva násilnou anexí Ruska ve vztahu ke Krymu, tedy k Ukrajině, platí. A jsem ráda, že Poslanecká sněmovna toto usnesení přijala. Nikdo z nás není připraven na to přijímat denně zprávy o tom, jak jsou lidé vražděni, stříleni, jak se radikalizuje ukrajinská společnost, a každý z nás se musí přirozeně obávat, zda takto radikalizovaná společnost bude mít dopad také na nás, kteří jsme teritoriálně tak blízko.
Chci požádat, abychom společně i té nejširší veřejnosti dali najevo, že toto téma je v tom rozhodujícím zorném úhlu politiků, alespoň těch z Poslanecké sněmovny, alespoň těch z vlády České republiky, bez rozdílu, jestli jde o opoziční, nebo koaliční politiky, protože i to, že budeme dávat signály do veřejnosti, že to, co pálí občany, zajímá a pálí také nás, tak bude pozitivní zprávou pro stav české politiky.